Kdyby ten rozpočet byl přebytkový, tak by podle vás měl být ještě více přebytkový.
Děkuji vám. Děkuji a nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Karamazov a připraví se pan poslanec Fiedler.
Vláda přijala tisíce nových úředníků, na žádost odborů zvedla platy ve státní sféře a neustále dochází k dalšímu nekoncepčnímu zvyšování všech forem sociální podpory. Tohle jistě nejsou ty pověstné investice, kterými se předseda vlády neustále zaklíná. Vláda totiž žádnou koncepci, kam a jak investovat, nemá. Ten ale na rozdíl od pana ministra ví, že pokud má týdenní kapesné 50 korun, nemůže utratit rovnou stovku. A tak se stane, že zatímco Česká republika i v období konjunktury bude hospodařit s vysokým schodkem, podnikatelské uskupení Agrofert bude lámat rekordy, hlavně co se týče daňových úlev. To je jistě jak pro pedagogy, tak pro žáky alespoň drobnou náplastí. Nejde ovšem o lék na skutečnost, že našemu školství zoufale chybí koncepce, strategie a vize jeho rozvoje. Apeluji proto na vládu, aby se začala zabývat tím, jak české školství opět vrátit na konkurenceschopnou úroveň. Obávám se, že zaváděním inkluzivního vzdělávání či různých pochybných rad pro vnitřní hodnocení vysokých škol nedocílíme.
A pan Prachař přišel s tím, že jsme konečně začali vykupovat pozemky, pokud si pamatuji. Je jasné, že už v roce 2015 zase budeme rekordně navyšovat ty investice. Samozřejmě to výkaznictví, jak to stát vykazuje, nemá moc velkou logiku a potom samozřejmě to dává zavděk vlastně různým interpretacím.
Přeji pěkné odpoledne. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Připraví se řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Tomio Okamura.
To je přece rozdíl, tím, že jsme předfinancovali mnohé stavby, a bude to tak nadále. To samozřejmě pak zkresluje to výkaznictví a ta čísla.
Já jsem vám dal přednostní právo, takže...
Děkuji za slovo. Jediné, aspoň pro ty, kteří vidí na ten papír , tak to tmavé, já to tady mám jenom černobíle, jsou národní zdroje. Je zcela evidentní, že od roku 2011 národní zdroje se nějak dramaticky nemění a že národní zdroje, které věnujeme na investice, zůstávají setrvalé. To je celý princip naší debaty.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Na rozdíl od pana ministra financí nebudu poukazovat na jeho minulost. Protože je to podlé, ubohé a směšné.
To je potřeba si říci hned a na rovinu. Za této vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nedošlo k žádné ekonomické reformě ani k zásadním ekonomickým změnám. Česká ekonomika totiž reagovala na oživení světové ekonomiky a ekonomiky Evropské unie. Toto oživení je dočasné, neboť je financováno pumpováním nově tištěných peněz do ekonomik USA a Evropské unie. Toto oživení bylo v České republice podpořeno masivním znehodnocením české koruny, tedy úspor občanů. A vládní návrh rozpočtu využívá takto dočasně vytvořené příznivé podmínky a přináší minusový schodek rozpočtu ve výši 70 mld. korun. Vláda sice připravila některá sociální opatření, která znamenají zvýšení mezd ve veřejném sektoru a zvýšení minimální mzdy, ale musíme si tady říci, a to je podstatné, co vláda nedělá. Směšná a vůči důchodcům i zároveň sprostá je stávající forma valorizace důchodů. To, že vláda není ani po dvou letech schopna předložit dlouhodobě udržitelnou důchodovou reformu a dělá z důchodců žebráky, je již všeobecně známý fakt. A teď se vláda svoji totální neschopnost snaží jednorázově narychlo zakrýt jednorázovým příspěvkem k důchodu ve výši několik stovek korun, což samozřejmě nejchudší důchodce z dlouhodobé nouze nevytrhne.
Jedná se o tzv. mandatorní výdaje ze zákona. Pak jsou ještě ostatní mandatorní výdaje a pak mandatorní výdaje, které se oficiálně jmenují kvazimandatorní výdaje. Především nedostatečná valorizace důchodů. Nemohu být spokojen s rozpočtem ani jako komunální politik. Tady musím říci, že to již měl učinit při projednávání rozpočtu v minulém roce, jak jsem ho k tomu vyzýval. Skutečně mě bude zajímat, kolik těchto prostředků nakonec pan ministr v letošním roce na tento podprogram vyčlenil. Podotýkám však, že základní školy jsou nejen v blízkosti velkých měst, ale také na venkově. I tam jsou základní školy a obce v zásadě nemohou nijak výrazněji používat v novém plánovacím období prostředky na nezbytnou rekonstrukci budov těchto škol. Památky žádají o vrácení spravedlivého podílu z jejich ekonomického přínosu do rozpočtu České republiky. Turistický ruch založený na poznávání našeho bohatého kulturního dědictví přináší do státního rozpočtu totiž desítky miliard korun ročně. Ale to, samozřejmě, bude předmětem debaty druhého čtení. Ani bohužel nereflektuje v dostatečné míře sociální témata. Zůstává především u nárůstu nákladů na platy zaměstnanců státu a státních orgánů, to je zřejmě to pumpování peněz do ekonomiky s nějakou vidinou, že se to projeví více ve spotřebě domácností. Není to ani rozpočet, který by v době faktického ekonomického růstu snižoval výrazně deficit, snižoval nějak výrazně strukturální deficit ani výrazněji schodek hospodaření. Je to takový rozpočet bez jasného příběhu a každý si v tom najde kus pravdy, kus toho, na co chce poukázat. Klasickou otázkou je elektronická evidence tržeb. A ten zákon ještě vůbec není schválen. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku, pana poslance Vozky. Rušíte faktickou poznámku? V tom případě řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Bendl.
Jinak co se týká proinvestování nebo neproinvestování peněz, logicky v návaznosti na to jste nezlepšili nic. Ale už na váš kabát, na váš vrub jde nefunkční novela zákona o výkupu pozemků, která to měla zrychlit. Už je tedy podán napříč politickým spektrem pozměňovací návrh vašeho pozměňovacího návrhu. Vy jste tady úporně zabránili zbytečně a za každou cenu, aby nebyl přijat náš návrh s kolegou Stanjurou. Už je tady jistý posun. I my jsme byli v pasti evropské legislativy, v pasti vyvlastňovacích procesů, ale jak vidíte, není to tak jednoduché. Takže nemluvte o proinvestovávání. Padá to na jeho triko v plné výši. Jdete cestou, že si koupíte jisté voličské skupiny. Je to politika sociální demokracie. Ale pak aspoň prosím zbytek koalice, nepřesvědčujte, že jste středové, či dokonce pravicové strany. Děkuji za pozornost.
To byl pan poslanec František Laudát. Vyvolal dvě faktické poznámky, nejdříve pan poslanec Milan Urban, poté pan ministr financí Andrej Babiš a pak ještě třetí. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ano, to byl hospodářský růst, ano, byly tam deficity. Já myslím, že je to koaliční vláda, takže prosím, příště to nedělejte. Vypadá to fakt dost blbě. Komentujte ten rozpočet - Tak mi pusťte tři slova. Komentujte ho jednotně, ne každý zvlášť ve svůj prospěch.
Nevím, proč ta poznámka.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání a prosím nejprve předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Odevzdáno i vydáno bylo 141 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 71 hlasů. Stejně tak Ivan Ohlídal byl zvolen. Tato kontrolní rada je v tuto chvíli kompletní a plně obsazená. V druhém volebním bodu jsme vybírali předsedu nově zřízené stálé komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. I v tomto volebním bodu bylo vydáno i odevzdáno 141 hlasovacích lístků. Mohu konstatovat, že pan poslanec od nás obdržel 127 hlasů, takže s výraznou podporou celé Sněmovny byl zvolen a stává se tedy předsedou této stálé komise.
Ještě než dám slovo dalším, tak omluvím pana poslance Fialu, který se omlouvá do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Šánová se omlouvá ve dnech 21. až 23. z rodinných důvodů, paní poslankyně Zelienková se omlouvá do 17 hodin ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Putnová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Ale přednostní právo mohu obtížně udržet ve chvíli, kdy je zde přítomen předseda klubu...
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení představitelé vlády, kolegyně a kolegové, do probíhající diskuze o státním rozpočtu mi dovolte také sdělit svoje stanovisko. Chtěl bych říci, že prožíváme období solidního hospodářského oživení po dlouhodobé masivní a globální recesi, za kterou nemůžeme, ale která poukázala na slabiny, nebo odhalila slabiny naší fiskální politiky stejně jako fiskální politiky ostatních evropských zemí. Když se podíváme do rozpočtů let minulých, tak já vnímám, že byla období, kdy byl hospodářský růst, ale přesto se deficit nesnižoval, naopak se ještě navíc pumpovaly peníze do ekonomiky. Chci tedy tím říci, že je dobře, že návrh rozpočtu na rok 2016 je pozitivní v tom, že snižuje deficit. Šetřit výdaje se také dá tím, že se řádně a včas dělá údržba a opravy movitého i nemovitého majetku, ne až ex post, když už to stojí mnohem více peněz. K druhému aspektu. Rozpočet se také zvýšeným způsobem věnuje školství. Už o tom dnes bylo hovořeno.
To je, jako když si děláme legraci. Jestli to tedy má být priorita, pak si prostě neumím představit, že tam nebude o nulu víc. Tahle priorita se tady bohužel, musím říct, vytrácí a velmi mně to vadí. Mluvili jsme tady ráno o tom, jak není dobře, když vznikají nové úřady a nové organizace. Nenašel jsem nikde v podkladech nějaký smysl této organizace. Našel jsem jenom, kolik desítek milionů korun stojí, ale co vlastně dělá, kdo to tam dělá a podobně, to jenom předesílám, že se na to budu ptát jak na zemědělském výboru, tak při druhém čtení tohoto zákona. Tak se ptám pana ministra financí, zda umí odpovědět na to, jestli se tato finanční částka najde, nebo jestli je to jenom postesknutí nad tím, že zkrátka zemědělci tyto finance neuvidí. Nebo v příspěvkových organizacích těchto samospráv, ale zaplatí to města a obce ze svého rozpočtu. Další - Ta se týká neziskového sektoru. To myslím, že je určitě pro debatu ve druhém čtení, případně na výboru, který má sociální oblast na starosti. Moc bych prosil, abyste toto vzali vážně a pokusili se domluvit paní ministryni sociálních věcí, aby tuto diskriminaci nespouštěla. Protože se to projeví nejenom ve vyšších nákladech, ale i ve snižování kvality péče o občany, kteří si jinak pomoct nemohou. A nechci dál říkat, co se může stát, nebo možná už i někde děje.
Já vám děkuji za váš příspěvek do rozpravy. Přečtu dvě omluvenky. Dnes od 17.30 z resortních důvodů se omlouvá pan ministr zemědělství Marian Jurečka a dnes od 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška. Nyní další přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Soňa Marková a připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
K tomu mě vedou nalezené chyby, které byly bohužel v rámci projednávání návrhu novely v minulosti přehlédnuty a jejichž úprava je potřebná k tomu, aby se sjednotila úprava v oblasti samospráv. Pokud tedy vlastník takové budovy z nějakého důvodu o číslo nepožádá, budova zůstává bez čísla popisného či evidenčního. Pokud tedy by to bylo citováno z toho původního tisku, tak tam to zní: "Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona." Konec citace ze zákona. Jelikož důvodová zpráva k této novele uvádí, že primárně je důvodem předložení návrhu řešení problematiky sporných hranic obcí, jež vznikly nesouladem území obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce, souhrnně též územní anomálie, a které v současnosti výrazně komplikují výkon nejenom územní samosprávy, ale i státní správy, je tedy vhodné napravit stav nejen u obcí, ale i u hlavního města Prahy. Neharmonizačním prvkem je možné vnímat neexistenci povinnosti majitelů nemovitostí před rokem 2010 o udělení evidenčních ukazatelů. Ačkoli k nápravě u obcí v minulosti došlo přechodným ustanovením, u zákona o hlavním městě Praze se tak bohužel nestalo. Předkladatel asi opomněl, že nestačí harmonizovat evidenci na území obcí, ale i v hlavním městě Praze a v městských částech hlavního města Prahy. V důvodové zprávě je k tomuto bodu uvedeno: Stávající znění tohoto ustanovení vylučuje možnost označit budovu s číslem evidenčním zároveň číslem orientačním, což není pro praxi žádoucí. Například tato situace komplikuje územní orientaci složkám integrovaného záchranného systému, což může mít fatální důsledky. Bohužel nelze toto zařadit do kategorie těch legislativně technických chyb tak, abychom to mohli ještě opravit v rámci třetího čtení.
Děkuji za slovo. To je spíš úvaha do budoucna, zjednodušit právní úpravy tak, aby byly přehledné a jasné. Primárně problém, který tady byl nastíněn, neměla tato novela řešit. Ta novela měla poměrně snadnou cestu naší Poslaneckou sněmovnou, nevzbudila nějaké větší debaty.
Ještě vydržte... Prosím, máte slovo.
Bohužel je to vliv onoho snižování deficitu v nepravou chvíli. Spotřeba domácností je standardní makroekonomický nástroj daleko větší síly a účinnosti, než je celý státní rozpočet. Chtěl bych tedy říci, že návrh rozpočtu na příští rok vysílá do ekonomiky stále pozitivní signály, stále nabádá k tomu pozitivnímu sentimentu, že není třeba se ekonomiky bát a že je třeba možno investovat a hospodařit, plánovat si věci budoucí. Závěrem mi dovolte říct, že tedy nesdílím kritiku opozice, že vnímám návrh rozpočtu, který má ty tři aspekty: snižuje deficit, je prorůstový a vysílá stále pozitivní signály do ekonomiky. Děkuji vám všem za pozornost.
Nyní zde máme dvě faktické poznámky.
Já jsem tady chtěl reagovat, pokud si vzpomínáte na tu diskusi před obědem, na pana kolegu Urbana. Tam přesně vidíte, že to modeluje krizi. To znamená, padá privátní sektor díky recesi. To znamená, vzrůstá vliv veřejného sektoru, který má, když je vládně držen, větší setrvačnost. Jenom pro vaši informaci poslední číslo. Jedna věc je ingerovat do toho sektoru, druhá je, že nemůže stát vůbec nic řídit. Až zavedete EET, pokud se vám ho podaří přes naše kroky zavést, tak uvidíte, že může ingerovat. A já zatím nad jeho výroky kolem dopravy ochladnu.
Děkuji za slovo. Z našeho pohledu opravdu při stávajícím poměrně stabilním a robustním růstu ekonomiky není. Kdy chceme přemýšlet o tom, že ty minulé dluhy začneme postupně odbourávat, než právě v období příznivé ekonomické situace? Takže tady souhlasit nemůžu. Já to jako masivní investování a prorůstovost tedy nevidím. Rovněž nemůžu souhlasit s tím, že se podporuje věda, výzkum a inovace. V absolutních číslech je to poměrně stejná stabilní podpora. Takže to, co tady zaznělo, zase nemůže být pravda. Co se týká zaměstnanosti, ano, souhlasím, zaměstnanost je příznivá. Samozřejmě souvisí s hospodářským cyklem, s hospodářským oživením. Více příště.
Děkuji za slovo. Jeden může mít názor takový, druhý onaký, to je samozřejmě naprosto legitimní. A ještě jsem zmínil jednu věc, že jedna záležitost je věcí plánu, to znamená návrhu toho rozpočtu, a potom ex post prostě skutečnost. A pokud nemusí stát, tak logicky ty prostředky může věnovat jinam.
My všichni dávno víme, že zdravotnictví nikdy zadarmo nebylo, že vždycky to bylo z veřejného zdravotního pojištění, tedy nikdy ne zadarmo.
Prosím, pokračujte ve svém projevu.
Tento problém jako významný vidí 91 % ředitelů. Připomenu ještě jednu důležitou věc. Už dnes se mnohá zdravotnická zařízení potýkají s nedostatkem lékařů a sester, a dokonce někde hrozí i uzavírání oddělení. Ostatně to, že se nepodařilo prosadit výraznější navýšení plateb za státní pojištěnce a jejich pravidelnou valorizaci, považuji za velmi vážnou chybu a porušení volebních slibů současné vládní koalice, a dokonce i řekněme určitým způsobem i koaliční smlouvy současných vládních stran. Na nedávném jednání výboru pro zdravotnictví se o činnosti současného Ministerstva zdravotnictví v oblasti financování pochvalně vyjádřili nejen poslanci vládní koalice, což je samozřejmě pochopitelné, tak také opoziční pravicoví zástupci. Nad tím už by se asi měl pan ministr Němeček hluboce zamyslet. Takže jenom z těch nejvýznamnějších bych se dotkla toho, že stále nedošlo ke zpřísnění personální vyhlášky, tedy k potřebnému navýšení počtu zdravotnických pracovníků, přitom problém s nadměrnými přesčasy právě u lékařů přetrvává a neřeší se. Podobně je to i s nedostatkem a následným přetěžováním zdravotních sester. Pomalý postup práce na těchto řekněme životně důležitých změnách je způsoben právě i nedostatkem finančních prostředků v systému zdravotnictví. Na velmi vážnou situaci upozorňuje také Asociace českých a moravských nemocnic v oblasti financování následné péče. Asociace krajů a Svaz měst a obcí upozorňuje na pomalu fatální nedostatek praktických lékařů pro dospělé, ale i pro děti a dorost. Průměrný věk těchto lékařů pro děti a dorost je 58 let a polovina z nich je starší 60 let.
Prosím, máte slovo.
Také jsem si ověřil, že pozměňovací návrhy pana kolegy Vondráčka, tak jak byly načteny ve druhém čtení, bychom podpořili ve třetím čtení, a asi je potřeba i prozkoumat to, co říkala paní kolegyně Černochová. Nelze samozřejmě teď na plénu odpovědět na to, co tady byla načetla, je to problematika, kterou je potřeba hlouběji prozkoumat, takže i já se kloním k tomu, abychom zákon vrátili do druhého čtení a podrobili ho ještě debatě.
Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.
Protože asi mnohým z nás utekly některé věci, kterých jsme si nevšimli.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nyní se budeme zabývat návrhem paní poslankyně Černochové i ostatních na vrácení do druhého čtení. Hlasování končím. Končím projednávání tohoto bodu.
Základní údaje předloženého návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 jsou předkládány v této podobě -
Myslím si, že to je škoda.
Nyní mi dovolte, abych vás seznámil se základními makroekonomickými charakteristikami návrhu státního rozpočtu na příští rok. Další udržení a intenzita růstu budou záviset jak na vnitřních, tak i vnějších faktorech. Vně naší ekonomiky záleží na stabilitě a ekonomickém vývoji obchodních partnerů. Na domácím poli to znamená přiměřené hospodářské politiky, které respektují hospodářský cyklus. Světová ekonomika pokračuje v růstu, ten však zůstává regionálně velmi nerovnoměrný. Navíc v posledních týdnech se výrazně zvýšily obavy ze zpomalování růstu čínského hospodářství a jeho vlivu na zbytek světa, což se projevovalo značnými výkyvy na finančních trzích a na trzích s komoditami. Ceny energetických komodit proti dřívějším předpokladům nerostou, ropa Brent se obchoduje pod 50 dolarů za barel, což je pro nás jednoznačně pozitivní. Oživení je ovšem stále křehké a napříč jednotlivými zeměmi nerovnoměrné.